Ještě bude doplňující otázka, předpokládám.
Já tady s vámi vůbec nechci diskutovat jeden bod, který paní Ursula von der Leyen má jako prioritu. Já chci argumentaci vaši, proč vaši poslanci, europoslanci, proč vaše nominantka Jourová hlasují pro novou Komisi. Proč se vaši poslanci přihlašují k tomu, co nová Komise chce. To znamená harmonizovat evropské daně, nové evropské daně. Vy prostě tady něco říkáte, v médiích se proti EU hrozně vymezujete, ale když přijde na praktické kroky, tak vaše nominantka v Evropské komisi, vaši europoslanci prostě hlasují pro věci, které jsou v rozporu s tím, co tady rétoricky říkáte.
První část dotazu - jestli tento pozměňovací návrh podpoříte, nebo ne.
Vámi zmíněná trať je součástí tohoto spojení. Studie proveditelnosti je aktuálně na samém začátku zpracování, a nelze tak v současné době vůbec předjímat zvolenou variantu řešení, stejně tak i ekonomickou efektivitu některé z projektových variant. Je to předčasné.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Děkuji. A nyní prosím pana poslance Jelínka, který bude interpelovat pana ministra Plagu ve věci působení Original Play v předškolských zařízeních.
Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, tato interpelace vznikla vzhledem ke znepokojeným reakcím občanů a spolků k působení nadace Original Play v našich dětských školních zařízeních. Vše se začalo ve veřejném prostoru řešit na základě reportáže německé veřejnoprávní televize ARD o škodlivém působení této neziskové organizace v Německu a Rakousku. nalézt odkazy na proběhlé akce uvedené neziskové organizace s účastí pana Freda Donaldsona, člena dozorčí rady neziskové organizace. Na kvalitu a dodržování všech uvedených předpisů a zásad dohlíží Česká školní inspekce. Je naprosto v souladu se zákonem, že školní vzdělávací program musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Je také pravdou, že kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského zákona a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání provádí Česká školní inspekce.
Pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně.
Jsem tady za klub KDU-ČSL, jsem tady ale také jako rodič a křesťan. Ptám se vás, pane ministře, zda vyšlete bezodkladně do Řecka své pracovníky a zda váš úřad umožní rychlou pomoc pro několik desítek dětí nacházejících se nyní bez rodičů v řeckých zařízeních. Jsem přesvědčen, že naše země se má zachovat humánně, solidárně a čestně.
Děkuji předem za odpověď.
Prosím paní ministryni o odpověď.
Já bych chtěla říct, že Celní správa v rámci svého výkonu působnosti zavádí technologie.
Táži se nyní paní poslankyně Věry Kovářové, zda navrhuje nějaké usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Zahajuji rozpravu.
Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Já dnes předstupuji ve věci kauzy pana Riesse, která je ukázkou toho, jak dlouhé prsty má solární mafie, která byla vytvořena bohužel tady v této Sněmovně, bohužel některými poslanci, kteří stále jsou ve funkci poslanců a mají i nadále možnost ovlivňovat budoucnost této země. Je to poměrně zajímavá kauza, která u nás probíhá v klasickém mediálním tichu. My jsme toto konzultovali se třemi právníky, a jak to je v tom špatném vtipu, tři právníci vyprodukovali pět právních názorů a pět různých cest, jak postupovat. Děkuji vám za vaši odpověď.
Děkuji a táži se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan premiér bude odpovídat.
Já tady mám stanovisko Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva a to stanovisko je, že Evropský soud pro lidská práva je nezávislý mezinárodní orgán. Do jeho činnosti nemůže Česká republika ani jiný smluvní stát Evropské úmluvy o lidských právech zasahovat. Nemůže tudíž ani kontrolovat jeho fungování, soudu, a postup jeho soudců nebo zaměstnanců jeho kanceláře. Jediná možnost, jak může stěžovatel napadnout postup zaměstnanců kanceláře soudu, je obrátit se na tajemníka soudu, který za chod kanceláře odpovídá. Informace o podávání stížností jsou dostupné na internetových stránkách soudu, a to i v českém jazyce. Žádný stát nevyslal nějakého pověřence, který by pomáhal stěžovatelům s podáváním stížností. To je záležitost advokátních komor, které musí zajistit, aby jejich členové byli s tou stížností jménem svých klientů podávat. Česká advokátní komora, jak jsem byl informován, má ve svých řadách člena, který je připraven se svými kolegy advokáty konzultovat otázky spojené s podáváním stížností. A pokud advokáti seznávají, že jejich informovanost není dostatečná, měli by po své profesní komoře požadovat, aby potřebné vzdělávání zajistila. Takže tolik za mě.
Pan poslanec Volný. Prosím, ujměte se slova.
Ono není to tak, že by dneska nebyla žádná úhrada. Takže není to tak, že by vůbec žádný výkon v tomto směru neexistoval, je to sice signální výkon, ale je. A jestli se přistoupí k nějaké úhradě do budoucna, je to možné, ale není to teď zkrátka na pořadu dne. A pokud jde o ty náklady v našich nemocnicích, říkám, tak tam to řešíme, a věřím, že to vyřešíme tak, aby byly co nejmenší. Ale jak říkám, my se budeme snažit vymyslet s kolegy z jiných nemocnic nějaké řešení, které bychom mohli aplikovat všude, a byly co nejmenší náklady. Takže tolik asi k tomu za mě.
A protože je právě 18 hodin, tak panu poslanci již nedám možnost k doplňujícímu dotazu. Čas vyhrazený pro ústní interpelace skončil.
Jednalo se v této chvíli - mám informaci, že se jednalo se zájmovými subjekty, byly jim nabídnuty možnosti zjednodušených postupů a elektronického celního řízení. Jeden z nich už využívá zjednodušený postup. Takže ta věc není rozhodnutá, ale nebudu vám zastírat, že analýza probíhá. Je to prostě neefektivní.
Děkuji.
Děkuji za odpověď, paní ministryně. Máte pravdu, tím hlavním subjektem je strakonický pivovar, který je ve vlastnictví právě města Strakonice.
Děkuji za toto doplnění.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych touto interpelací tlumočil jejich dotaz k budoucnosti těchto budov. Jelikož jsem relativně nedávno interpeloval vašeho předchůdce v otázce budoucnosti Středoevropského fóra, které je významným investičním počinem, který s napětím sleduje nejen odborná veřejnost v celé střední Evropě, chci tímto navázat na tuto interpelaci a požádat vás o informace o vývoji projektu Středoevropského fóra. Rád bych, aby rozbouřená debata o podobě Středoevropského fóra neohrozila realizaci této významné investice v oblasti kultury. Proč spojuji tyto dvě otázky, je celkem jasné. Jedna varianta realizace Středoevropského fóra je možnost umístění této instituce do prostor Hanáckých kasáren. Mohu vás ujistit, že pokud byla veřejnost rozdělena otázkou vzhledu Středoevropského fóra, tak v otázce využití budov Hanáckých kasáren panuje jednotný názor na velmi nevhodné využití těchto budov pro Středoevropské fórum. Děkuji předem za vaše odpovědi.
Nyní prosím paní poslankyni Jarošovou, která bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci kompenzace Ministerstvem životního prostředí zemědělcům za škody způsobené hraboši.
Vážený pane ministře, Českou republiku trápí v posledních letech i díky mírným zimám přemnožení hlodavců, kteří způsobují našim zemědělcům škody, jež se blíží miliardě korun. Tuto situaci lze nazvat kalamitou. Jelikož je plošná aplikace Stutoxu, která by pomohla kalamitu s přemnožením hrabošů řešit, Ministerstvem životního prostředí nepovolená a cílená aplikace do děr je vzhledem k rozsahu neúčinná, je situace v některých oblastech katastrofální. V méně zasažených oblastech se k řešení problému používá zejména hluboká orba, cílená aplikace jedu do děr a budování bidýlek pro dravce, ale v nejvíce postižených oblastech to nestačí. To platí zejména pro jižní Moravu a některé oblasti Čech, kde je až 40 hraboších děr na metr čtvereční. Pokud se kalamitní situace nezačne urychleně řešit a v některých oblastech se nepovolí plošná aplikace účinného postřiku, mohou škůdci totálně zdevastovat místní zemědělství. Ti přišli o úrodu a krmivo, nehledě na to, že nemá smysl cokoli na podzim sázet, protože pak by se nejednalo o výsev, ale o výkrm hrabošů. Pokud Ministerstvo životního prostředí blokuje i v těchto opodstatněných případech plošné užití účinných látek k nápravě kalamitního výskytu hrabošů, pak je beze vší diskuse na místě stoprocentní kompenzace škod zemědělcům v postižených oblastech. Pane ministře, zvažujete přehodnotit v některých lokalitách zákaz plošného trávení hraboše? A pokud ne, budete iniciovat vyplácení plošných kompenzací za škody způsobené našim zemědělcům?
Děkuji. Já prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci investic do železnic. Připraví se pan poslanec Válek.
Právě železnice, které jsou důležité kvůli rychlé dopravě, dostanou na příští rok znatelně menší částku než letos. Vláda plánuje modernizace tratí a vysokorychlostní železnice, ale při takto nízké plánované částce dojde spíše na údržbu a opravy současných zastaralých tratí.
Prosím pana ministra o odpověď.
Byly tam excesy v roce 2010, to byla éra ministra Řebíčka, a rok 2015, kdy se dočerpával operační program.
Aby to bylo jasné. Já jsem vám tam zařídil 44 milionů.
Takže vy jste muž, já se mírnit nebudu. Tak si ty kecy taky nechte! Protože v roce 2013 jste hlasoval proti našemu návrhu na zřízení toho dotačního titulu, ze kterého jsou hrazeny ty školy. Dotační titul vznikl z rozhodnutí Poslanecké sněmovny a vy jste v rozpočtovém výboru hlasoval proti. Takže prosím, nechte si ty kecy! A chtěla bych ještě zmínit to, že v roce 2017 Sněmovna prosadila 30 milionů na zvýšení školek. ANO hlasovalo proti. Tak se ptám, jak budete hlasovat nyní při hlasování ve třetím čtení.
Děkuji za dodržení času. Reagovat bude předseda vlády Andrej Babiš.
Já nevím, že jsem hlasoval. Díky mojí práci. Díky tomu, že jsem ušetřil na státním dluhu a dal ty prachy. O čem mluvíte - 30 milionů? A dá se to všude dohledat. A já jsem zavedl ten projekt. Protože tehdy byl ministr školství Chládek a ten na to kašlal. Až když nastoupila ministryně Valachová, tak jsme se domluvili a ona dělala velké školy, já jsem dělal ten původní projekt a dělali jsme to společně. A vy jste neudělali vůbec nic.
Další interpelace: vystoupí pan poslanec František Kopřiva.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, dobrý den, děkuji, že jste dorazil na dnešní interpelace. Já bych měl otázku, která se týká databáze TRIS a českých stanovisek nebo notifikací v ní. Tuto českou notifikaci poslal do systému TRIS Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a problém je, že běžný občan, a dokonce ani my jako zákonodárci tak nemáme přístup jednak k tomu, které ministerstvo tu notifikaci, tu českou pozici vytvořilo, a už vůbec neznáme její obsah. Takže já budu ještě v této věci interpelovat vašeho vládního kolegu, pana ministra průmyslu a obchodu.
Já vám děkuji i za dodržení limitu a slovo má předseda vlády.
Nicméně mohu vám říct, že stanovisko poukazuje na možný rozpor francouzského zákona se zmíněnou směrnicí o elektronickém obchodu. Vždy by měl být kladen důraz na důslednou implementaci a vymáhání již existujícího právního rámce. Následně může být navázána komunikace na úrovni národních expertů.
Ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Je tomu tak.
Děkuji za slovo. Já nemám ani tak doplňující otázku, jako spíš, že bych chtěl poděkovat za korektní odpověď, a myslím si, že v tomto budeme v souladu.
Děkuji. Pan premiér nebude reagovat, předpokládám.
A vy dobře víte, že to je úplně jedno, co oni říkají. Paní Jourová je vicepremiérka Komise. Ona je tam za Evropskou komisi. Takže já... vy mě tady zkoušíte. Lidi něco říkají. My chceme suverenitu členských států. Proti uhlíkové dani. Nechceme ani euro. Já jsem byl ministr financí. Já jsem předseda hnutí. Já jsem zatím premiér. A já zastupuju české zájmy. A já bojuju za české zájmy. Za chvilku se pan Michálek bude ptát na Národní investiční plán. Takže mě nezkoušejte, co říkají naši europoslanci. Já nevím. Oni tam jsou. Podstatné je, co říkám já. A já to stále říkám. Proti ilegální migraci. A jsem kritický vůči rozpočtu. Skandál! Tři parlamenty! Já jsem byl čtyři hodiny na Evropském účetním dvoře. A já to kritizuju. Takže zkuste poslouchat mě.
Jako další s interpelací vystoupí pan poslanec Jakub Michálek.
Teď už ho konečně máme. Ten investiční plán, který byl původně tajný. A v tomto jsme konstruktivní. A oceňujeme taky to, že jste slíbil, že ten plán dáte veřejnosti k připomínkám. Ale tenhle plán má jeden drobný problém. On to totiž žádný plán není. Má sice krásný obal, ale uvnitř je zatím velký špatný. Vy vlastně nevíte, co, dokdy, kdo za to zodpovídá a kde na to vezmete. Já budu velmi rád, pokud zde představíte, a dokonce to budu říkat na konci té interpelace... Nevím teda, proč tomu říkáte plán. Sami tam píšete, že to je jenom koncept metodických pravidel. Takže vy teda nevíte, z čeho se to bude platit. To tam píšete. Máte finance. Šest let máte dopravu. Šest let vládnete. Ale nevíte, co budete realizovat. Píšete tam, že další dva roky se bude dělat evaluace projektů a rozpracování konkrétních postupů. Takže na konci, po osmi letech vašeho vládnutí, budeme mít zase jenom papír. A to je málo.
To je váš obal a tohle je můj. Máte blbej plán. To Deník ukradl. Ztráta času, pane kolego. Takže ten plán se stále mění. Já stále přepisuju tu úvodní část. Takže jako já nevím. Takže máte blbý plán. A vy byste měl ocenit, že Babiš je poprvé v historii této země... vlastně vymyslel... A vy se přece připravujete na funkci ministra spravedlnosti. A Bartoš bude premiér. Takže my to děláme pro vás, pane poslanče. My odejdeme. Pomalinky. No tak tady. Chybí nám věznice. Nemáme justiční palác. Takže prosím vás, tohle jsem já vymyslel. Ano, je to tak. Protože jsem přišel z byznysu. Takže to je jenom potenciální zásobník investic. A dokonce jsem ho teď změnil. A to je potenciál naší země. A máme investovat. To je taky nějaká představa.